My členové rozpočtového výboru napříč politickým spektrem dobře víme, že Ministerstvo financí s návrhem poslance Raise vyjádřilo souhlasné stanovisko. Máme to písemně a ti, kteří si to nepřečetli, tak slyšeli paní náměstkyni Hornochovou, která tady projednávala s námi jednotlivé pozměňující návrhy a která za Ministerstvo financí s návrhem poslance Raise navrhla vyjádřit za Ministerstvo financí souhlas. Když to tedy shrnu, tak se nestalo nic jiného, než že ministr financí hlasoval v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu ve prospěch své soukromé firmy a pak o tom stanovisku Ministerstva financí veřejně lhal na tiskové konferenci. Prosím, v běžné demokracii je tato zcela doložitelná věta a pravdivá věta tak šokující, že abyste ji vstřebali, já si ji dovolím zopakovat, aby bylo naprosto zřejmé, co se opravdu stalo. Ministr financí hlasoval v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu ve prospěch své soukromé firmy a pak o tom stanovisku svého úřadu veřejně lhal na tiskové konferenci. A neumím si představit předsedu vlády, který by nereagoval na něco takového, co ten jeho ministr provedl. Tady ovšem pan premiér pokrčí rameny a řekne: Hlavně abychom s vaničkou nevylili i dítě. V dřívějších dobách, ať nemluvím o sobě, řekněme třeba v dobách za pana ministra financí Sobotky, samozřejmě ministři financí vždycky chodili na byznysové obědy a snídaně a konference a setkání s některými zájmovými nebo profesními skupinami. To se totiž přesně stalo! Státní podnik ČEPRO, stoprocentně ovládaný ministrem financí, za snídani s ministrem financí zaplatil soukromé firmě ministra financí 161 tisíc korun! Možná dostali i rohlík navíc. A samozřejmě si nedovolili nezaplatit, protože v resortu Ministerstva financí už se dnes dobře ví, jak se daří těm, kteří si neuvědomují priority a nevidí zájem Agrofertu na prvním místě. Ale umíte si představit krystaličtější korupční případ?
Jak jsme již konstatovali, Miroslav Kalousek není žádný hlupák a jistě ví, co činí. Do voleb a možná konce jeho politické kariéry zbývá něco kolem tří měsíců. Novináři znají konkrétní případy, kdy Kalouskovo ministerstvo odpustilo sankce, i když za dotaci padly pravomocné tresty pro úvěrový podvod a úplatkářství. To, co dělá mimořádně bolševický exposlanec ČSSD Kala, považuji za nehoráznost. Asi mu kolegové z ČSSD poradili, aby to vynesl do médií a znemožnil vládu. Poznamenejme, že Miroslav Kala je v té době viceprezidentem NKÚ. Miroslav Kalousek po dobu své úřednické a politické kariéry důsledně odmítá jakákoliv obviňování z toho, že by ze svého jednání měl nějaký nepřípustný finanční či jiný prospěch mimo rámec svého platu. V roce 2001 například říká: Nikdy jsem neukradl ani korunu ani pro sebe ani pro stranu, jak občas slýchám. A nikdo nikdy mi nedokáže opak. Lze těmto tvrzením věřit? Miroslav Kalousek takové obvinění vždy důrazně odmítal. Například v roce 1997 k tomu prohlásil: Je to nesmysl, nepřipadá v úvahu, nic takového neděláme. Pokud si to opravdu někdo myslí, mám na to jedinou reakci, a to rčení podle sebe soudím tebe. Slyšel jsem hodně o tom, že pan náměstek Tomáš má své podnikatelské aktivity. Vždycky jsem se divil, že tento člověk, který je aktivní v podnikatelské sféře, může zastávat tohle místo. Mnohem později v souvislosti s jeho povolením internetového kursového sázení prohlašuje o svých odpůrcích: Jsem hluboce přesvědčen, že právě oponenti, kteří nás tvrdě kritizovali, byli od zahraničních společností motivováni. Miroslav Kalousek mnohokrát prohlásil, že všechna obvinění jeho osoby z nekalého jednání jsou pouhé pomluvy, a opakovaně žádal od svých protivníků důkazy pro jejich tvrzení. Byl to ovšem právě Paulus, kdo plánoval agresivní válku na východě. Právě jeho varianta útoku byla přijata a později uskutečněna. Paulusovi by bylo možné klást za vinu jakékoliv zločiny vojáků a důstojníků šesté armády. Souzen nebyl ani nikdy potom... A tento člověk mě obviňuje z korupce.
První je pan poslanec Ivan Adamec, potom pan poslanec Miroslav Kalousek a poté pan poslanec Petr Bendl. Pak bychom se vrátili do rozpravy podle písemných přihlášek. Pan kolega Adamec, dvě minuty k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tam je pořád daňový deficit. Já pevně věřím, že to dorovnáme v příštích měsících. Takže není radno se divit, že tady ta kritika zaznívá. A já si myslím, že bychom si to měli uvědomit a i někdy, když se tady trošku víc hádáme, tak rozhodně si nemyslím, že by to mělo spadávat do nějakých osobních rovin. Ale já jsem chtěl něco jiného.
Děkuji panu kolegovi Adamcovi za dodržení času. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych mohl celkem snadno vyvrátit jak ta slova o politice Ministerstva financí, tak ty panem ministrem Babišem financované sebrané pomluvy a drby, ze kterých tady citoval. Ale to by bylo odvádění pozornosti. Kvůli tomu nezasedá dnešní schůze. Dnešní schůze zasedá kvůli konzumovanému a bezprecedentnímu konfliktu zájmů pana ministra Babiše. Je to proto, že tam je ta veřejná podpora do cenové intervence. Když ta cenová podpora nebude, tak to bude o 8 korun dražší a pan ministr Babiš neprodá ani litr. Proto je to pro něj tak klíčově důležité, aby ta veřejná podpora v rozsahu 9 miliard pokračovala. A on opravdu věří, že mu někdo uvěří, že z toho nic nemá, že stimulace poptávky není stimulací výroby. Samozřejmě vyjádřilo. Vy jste hlasoval v rozporu s odborným stanoviskem svého ministerstva ve prospěch své firmy. A s tím se prostě nedá nic dělat a vláda na to říká, i vy jste teď řekl - a my chceme klid na práci.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Štětina.
Dobrý večer. Panu poslanci Komárkovi prostřednictvím pana předsedajícího - už ho nevidím. Tak to tedy já vnímám. Takže tady trošku nechápu ty vaše předvolební slogany. A k panu poslanci, prostřednictvím pana předsedajícího samozřejmě vždycky, Volnému, o tom slibu veřejném a neslibu. Ale vy jste přece jasně jednoznačně řekli, že ukončíte, nebo že budete hlasovat pro ukončení podpory biopaliv. A to je tedy dost zásadní rozdíl, to se na mě nezlobte. To je samozřejmě pravda. Já jsem zaregistroval v internetových médiích článek Erika Besta, kde hovoří, nebo píše o tom, že Agrofert z tohoto byznysu vydělá 20 miliard. Já to netvrdím. A tady je ten garantovaný zisk, tady jsou ty peníze, o kterých se bavíme, které nám jako opozici vadí. Paní poslankyně Lorencová tady hovořila o kvalitách předložených zákonů a o tom, co přijímáme. Návrh bude mít negativní vliv na inkaso veřejných rozpočtu v důsledku daňového zvýhodnění čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s tradičními fosilními pohonnými hmotami. Kumulovaně má podpora v letech 2015 až 2020 dosáhnout přibližně těch mnohokrát zmiňovaných a omílaných 9 miliard. Tyto dodatečné příjmy veřejných rozpočtů mají tedy převážit a celkově působit na veřejné rozpočty pozitivně. No, já to teď okomentuji. A já se tedy ptám, kde vzniknou ta nová pracovní místa, když jenom se prodlužuje to, co dnes máme. Já tam žádný nový vznik pracovních míst s obrovskými odvody v miliardách nevidím. Navíc, tak jako bývá zvykem, a tedy pokud to není pravda, tak bych rád, abych se s tím mohl seznámit, existuje nějaký propočet toho, jaké budou ty kumulované odvody do státního rozpočtu z těch nových pracovních míst, nebo je to jen cifra, která byla vymyšlena? Pokud to tak má být a tady opravdu létají miliardy, 14 až 16 miliard, tak bych rád, jestli k tomu je nějaký propočet anebo tedy zdůvodnění, kde vzniknou ta nová pracovní místa, když pouze udržujeme současný stav. Tím chci odpovědět paní poslankyni Lorencové, že i kvalita tohoto předkládaného návrhu zákona má dle mého názoru opravdu slabá místa. To, o čem už tady mluvil kolega Koubek, já to jen znovu připomenu. Vy jste dva týdny v podstatě tvrdili, jak nejste pro podporu těch biopaliv. Neříkali jste, že to zvažujete, že uvidíte, jak se ve finále rozhodnete. Vy jste jednoznačně říkali, že budete pro ukončení té podpory. A já se vás tedy ptám, co vás tak přesvědčilo.
Ale jak vidno, pan ministr financí nedokáže odolat a kousne si, i když vidět je. Jestliže se takto chová v těch případech, na kterých je vidět, je možné konstatovat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že se tak chová ve všech ostatních případech, na které vidět není a nikdy vidět nebude, ať už jsou to operace na kapitálovém trhu, ať už je to jeho vztah k bankám, kde je významně úvěrově angažován. A nedomnívám se, že to je odpovědnost jenom opozičních stran, protože každý z nás, kolegové, až skončí diskuse, každý z nás bude muset vstát a převzít za tento korupční režim svou osobní odpovědnost. Vy, kolegové z ANO, budete muset vstát a říci: Ano, my skutečně věříme té argumentace, že výrobce z veřejné podpory čistých biopaliv vůbec nic nemá. A my pokládáme za naprosto správné, že ministr financí vybírá od svých státních podniků příspěvky do své soukromé kasička za snídaně, které pořádá. Proč by to měl dělat zadarmo? Nejsme jako politici. A vy, kolegové z KDU, vy také jeden po druhém budete muset vstát a říci: Ano, my za to přebíráme odpovědnost. My tomu také věříme, protože kdybychom řekli, že tomu nevěříme, tak bychom museli přiznat, že v tom jede i náš pan ministr Jurečka, a to se nám fakt nechce, a nejvíc ze všeho se obáváme, že kdybychom řekli naplno, že tomu nevěříme, tak Andrej při svém východním temperamentu by na nás mohl vytáhnout nejenom nůž, ale nedej bože i Sekyru.
Požádám oba dva, a oni vědí, aby se usadili.
A pak už bude možná pozdě? Jedna z našich stran měla jako předvolební heslo, aby se za nás naše děti nemusely stydět. Já se nedomnívám, že ony budou cítit nějakou potřebu se za nás stydět, ale budou mít určitě potřebu se nás velmi naléhavě ptát. Víme to všichni. Takže to jenom záleží na každém z nás - a tím teď opravdu nemyslím pouze poslance Poslanecké sněmovny.
Jako poslední se za navrhovatele ujme slova pan předseda klubu Úsvit Marek Černoch.
Je tu jeden obrovský střet zájmů, který trvá po celou dobu této Sněmovny.
Já tuším, co se stalo, a kolega Chvojka bude mít prostor to vysvětlit, ale ani v takovémto případě nemohu porušit pořadí. Ne, pane kolego, nebudeme pokračovat, dokud zde nebude klid! Ano, vidím žádost o odhlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme tedy pokračovat. Byla zde přihláška pana kolegy Černocha, po něm pan kolega Fiedler a potom kolega Novotný, stále všechno faktické poznámky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že by měl chvíli přemýšlet, než začne mluvit. Paní kolegyně, my chceme, aby se věci měnily. Tak když budu mluvit za hnutí Úsvit, my chceme, aby se věci měnily k lepšímu, a proto právě je ta otázka - vám nevadí střet zájmů, který je? Kdyby to byl kdokoliv jiný, kdyby to byl představitel jakékoliv jiné strany, tak budete chodit a každý den, každou schůzi budete říkat, že je tady střet zájmů. A to samé děláme my.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. A k paní poslankyni Lorencové prostřednictvím pana předsedajícího. A my jsme se tady dostali, protože jsme nesouhlasili s tím, co tady se dělo dříve. Ale dneska jsme v trošku jiné pozici, vidíme to z boku, nemáme ty růžové brýle, vidíme to myslím realističtěji a myslím si, že jsme tak dva roky před vámi.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Jandák.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já ještě přece jenom chci učinit poznámku na margo onoho přeřeknutí pana poslance Chvojky. Klasik Sigmund Freud ve svém spise o psychoanalýze popsal dva základní druhy přeřeknutí. Ten jeden je obyčejný chybný úkon, kdy člověk zkrátka řekne něco špatně, a to druhé přeřeknutí, to je, že prostřednictvím něj vstoupí do toho diskursu něco daleko hlubšího. Já si myslím, na rozdíl od některých, že pan poslanec Chvojka se sice přeřekl, ale ve své politologické analýze se nezmýlil, když uvedl jasnou analýzu mezi charakterem politických stran Věci veřejné a hnutí ANO.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já pozorně tu diskusi sleduji od začátku. Skutečně. Z vás čiší jenom závist! Vaše projevy! Pane předsedo Fialo, nezlobte se, to byla nuda. Nezlobte se, můj čas je drahý. Jsem velmi starý. To je pravda! Vy jste nás tady cvičili minulé období, takzvaná pravice, v tom, že v čele země mají být úspěšní, bohatí, mladí lidé!
Dámy a pánové, to je vidět, jak se pozná, když po ochotnících vystoupí skutečný herec.
Prosím pana poslance Chvojku, po něm pan poslanec Fiala a pan poslanec Blažek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale proč k němu došlo, k tomu nedopatření? Zákony jsou špatné, společnost je špatná, všechno je špatně.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka, připraví se pan poslanec Volný. Omlouvám se, nezahlédla jsem faktickou - pan poslanec Kalousek.
Ale kdyby snad nekonalo, dovoluji si Poslaneckou sněmovnu informovat, že po konzultaci s právníky podávám do konce tohoto týdne trestní oznámení na neznámého pachatele za zjevný trestný čin - buď úplatkářství, nebo vydírání. To se prostě musí prošetřit, to nemůže zůstat ve vzduchu.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Koubka, připraví se pan poslanec Volný. S faktickou paní poslankyně Němcová.
Musím navázat na pana kolegu Kalouska. Bylo to den před parlamentními volbami. Velký tlak vyvíjeli lobbisté, zmiňuje to v tisku Andrej Babiš, který říká, koho všeho obvolával. Já jsem se ho ptala, jestli to oznámil orgánům činným v trestním řízení. On řekl, že šel za nějakým notářem. Vzhledem k tomu, že to, co říkám, hlasování a veto se odehrávalo v roce 2010 v květnu, 27. května 2010, od té doby Andrej Babiš musel o tomto skutku vědět.
Děkuji za dodržení časového limitu a nyní už s řádnou přihláškou pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. Už to tady dneska opakovaně zaznělo. Stanovisko Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu bylo souhlasné, pan ministr tvrdil, že bylo neutrální. Další lež, která zazněla z úst pana ministra financí, byla také řečena v médiích. V rozporu se svým veřejným slibem, že bude hlasovat pro ukončení podpory biopaliv, se on sám zdržel, klub jeho poslanců až na tři výjimky hlasoval v rozporu s veřejným slibem, že poslanci ANO budou hlasovat pro ukončení podpory, kterou navrhl poslanec hnutí ANO pan Karel Rais. Hnutí ANO se na svých webových stránkách pyšní článkem z Hospodářských novin, který byl uveřejněn začátkem května. V tomto článku se píše: Pro ukončení podpory biopaliv je i ministr financí a předseda hnutí Andrej Babiš. Citace: "Souhlasím s ukončením daňové podpory biopaliv, protože už nechci poslouchat Kalouskovy lži a demagogii. Zaplatí to občané a přepravní firmy v cenách. Poděkovat můžou Kalouskovi," řekl Babiš Hospodářským novinám. Ministr Babiš nebyl jediný za hnutí ANO, kdo přislíbil konec podpory byznysu Agrofertu v oblasti biopaliv. Po hlasování na rozpočtovém výboru, kde poslanci ANO nepodpořili ukončení podpory, předseda klubu hnutí ANO pan Faltýnek veřejně řekl, že budou poslanci ANO pro návrh na ukončení podpory hlasovat přímo na plénu Sněmovny. A jak hlasoval pan předseda klubu Faltýnek zde na plénu Sněmovny? Hlasoval v rozporu se svým veřejným prohlášením. Kdyby se podařilo změnit hlasovací proceduru tak, aby se o Raisově návrhu hlasovalo jako o prvním, pak by podle něj výbor Raisův návrh schválil. - A co nám tady pan poslanec Volný předvedl? Jak hlasoval pan poslanec Volný? Hlasoval proti! Pan poslanec Volný lhal. Koaliční strany se snažily vzájemně shodit na sebe vinu a exceloval v tom pan poslanec Faltýnek. Pan poslanec Faltýnek se tedy projevil v následném hlasování nejen jako lhář, ale i jako ten, který chce své selhání hodit na koaliční poslance. Sociální demokraté a lidovci se pochopitelně ohradili a byli jsme svědky silných vyjádření jak ze strany sociální demokracie, tak lidovců na adresu pana Faltýnka.
Pan premiér už to řekl. Všichni to vědí, jak to bylo s biopalivem. Vy jste zapomněli na tenhle národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů? Však tady je jasný důkaz. Vy jste 8. listopadu 2012 - vaše vláda Nečas a Kalousek - jste rozhodli o prodloužení těch biopaliv. Tak proč stále lžete? Však tady je to napsané. Takže vy jste to tady rozhodli. A vy říkáte nějakých pět miliard? Aspoň jste se mohli domluvit. Kalousek tady dva měsíce lže o pěti miliardách, které neexistují. Tak pan Bendl zase mluví. A tady je důkaz. Ať to lidi vidí. To je ta dotace. Výhoda spotřební daně. To je ta pravda. A Kalousek tady stále lže. Já z toho nemám ani korunu.